Takže jsme de facto dali do vzdělávání našich dětí a mládeže 100 miliard navíc. Samozřejmě že to nejsou jen peníze na platy, ale do všech oblastí, jako je i vysoké školství nebo investice do nových školních budov a jejich rekonstrukcí, na což předchozí, hlavně pravicové vlády taky zapomínaly. Platy jsou ale moc důležité, protože díky tomu, že v posledních čtyřech letech strmě rostly, se do školství začali vracet lidé, kteří pedagogiku vystudovali, ale kvůli platům šli dělat jiné profese. Pamatujeme si, když pan předseda Fiala byl ministr školství, tam chtěl vlastně to školství zpoplatnit, nějaké zápisné tam vzpomínal, když byl rok a půl ministrem.
Děkuji. Je zájem o doplňující otázku?
A já bych se ještě ráda zeptala dále. Ale co když budou platy stagnovat, jaké jsou plány do budoucna? Ptám se tedy nejen na platy, ale obecně na školství jako takové. Děkuji za odpověď.
Jo, ten čas... Jsme rádi, že Piráti aspoň jednoho našeho ministra chválí. A my hlavně musíme zabezpečit, aby naše školství produkovalo ty profese, které potřebujeme.
A to je to, proč potřebujeme očkovat, protože pokud budeme očkovat, nebudou umírat lidé.
Děkuji, pane ministře. Prosím, máte slovo.
To je první otázka.
Děkuji za slovo. A znovu opakuji, znovu to jaro: vy jste hovořil o tom, že v lednu se začalo masivně očkovat. Podívejte se na ta data. Byl velký problém se všemi vakcínami.
Interpelace končí.
Ať se pan premiér podívá na www.piratipracuji.cz nebo ať si přečte naši knížku Česko inspirativní. To je prosím brožura, kterou jsme vydali . 37 příkladů dobré praxe z měst, vesnic, venkova, vydaná za naše peníze, nikoliv za veřejné peníze. A teď už k otázce interpelace na pana ministra. Bylo součástí toho hodnocení odpovědnosti i předchozích ministrů? Věděli jste, že můžete pouze omezit obchod, a přesto jste ho zakázali. Jak z toho byla vyvozena odpovědnost? Chci se zeptat, jaké měli prémie ti úředníci, kterým teď snižujete plat za to, že rozhodovali nezákonně? Poskytnete ten audit poslancům i veřejnosti? Budete plnit ta doporučení, která jsou tam obsažena?
Já si myslím, že je samozřejmě dlouhodobě neudržitelné a nepřípustné, aby ministerstvo vydávalo opatření, která jsou rušena, i opakovaně, soudy.
Je to třetí den 118. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Votava Václav - osobní důvody, Vyzula Rostislav - zdravotní důvody. Dovolte mi, abych vám také oznámil dnešní narozeniny.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já vím, že máme takový slabý formát, ale považuji to za svou povinnost.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
Proč? Ty krajské? O covidu a o Bečvě. A teď to máme znovu, protože nic jiného nemají. Nemají nic jiného! A samozřejmě i ty krajské - čekalo se na vyšetřovací komisi. Tak to zrušte! Nebo vy jste víc než policie, nezávislé státní zastupitelství? Takže zadání je jasné. Pan Gazdík v tom měl jasno. Už říkal dopředu, kdo to je. Potom se omlouval, protože samozřejmě chtěli na něj podat trestní oznámení. Takže neuvěřitelné. Paní Pekarová pochybovala o tom, že tady ministr Brabec... Tady máme paní Pekarovou.
Do té doby jaderný zdroj nebude a zastánci konce uhlí tak navrhují jako náhradní palivo zemní plyn. Jenomže cena plynu dramaticky roste. Není, pane premiére, toto pádný argument proti přechodu z uhlí na plyn? Je možné, že Rusko bude se stavbou plynovodu pokračovat do dalších asijských zemí, kde je po plynu obrovská poptávka. Moje otázky, pane premiére, další tři: Co bude Evropská unie a my jako její člen dělat, až Rusko začne prodávat svůj plyn do Asie a soutěžit nejvyšší ceny?
Slovo má pan předseda vlády Andrej Babiš.
No samozřejmě že se zabýváme. Kdo vymýšlí tyhle věci? Kdo s tím přichází? Kdo tady toto prosazuje? Ano, my se s tím samozřejmě zabýváme. My o tom mluvíme, já na to upozorňuji. My nemáme žádné vlastní významné naleziště zemního plynu, všechno dovážíme jako většina Evropy. V následujícím roce by měla být ještě posílena realizací potrubního propojení zásobníků v Dolních Bojanovicích na tuzemskou přepravní soustavu.
Nebudou si moci koupit teplo, nebudou si moci koupit elektrickou energii, protože nebude z čeho ji vyrobit.
My to musíme mít velmi dobře vyargumentované.
Poprosím pana poslance Romana Kubíčka, aby přednesl svoji interpelaci na ministra životního prostředí Richarda Brabce. Slovo má pan ministr...
Děkuji. Pan ministr má další dvě minuty.
Ano, budeme, samozřejmě.
Urychlili jsme založení a vznik obchodní společnosti, kdy už nemusíte mít hned zřízený podnikatelský účet u banky pro složení základního kapitálu. Je možné tedy jednoduše základní kapitál do 20 000 korun zaplatit přímo u notáře. Spuštěním portálu Provedli jsme důkladnou analýzu stávajících daňových výjimek a vyhodnocení jejich vlivu na výši obecné sazby daně. Nezavádíme nové daňové výjimky.
Váš čas, pane premiére.
Mám ale trošičku jinou doplňující otázku. Já jsem zaregistrovala za celé to čtyřleté období, že opozice velmi kritizovala to, že tady nemají možnost interpelovat.
Tak prosím, pane premiére, máte slovo.
Tak, já neříkám nic. Nicméně děkuju za ten dotaz, tak já bych to ještě dočetl. ODS a TOP 09, když byly ve vládě, tak jenom navyšovaly DPH, takže my jsme snížili. Zavedením stravenkového paušálu od 1. ledna 2021 jsme zjednodušili poskytování příspěvků na stravování. Zjednodušili jsme proces stavebního řízení, nový stavební zákon.
Poprosím, aby svou interpelaci přednesl pan poslanec Roman Kubíček, připraví se pan poslanec Jan Lipavský.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Kdybychom promítli ceny emisních povolenek do koncové ceny tepla, tak po novém roce asi dojde ke skokovému navýšení cca o 15 %, což pro ty domácnosti představuje velmi velkou zátěž.
Emisní povolenky, to je peklo, to je peklo. Proč jsme privatizovali ČEZ? Kolik dividend si odtáhli, voda je totální monopol. Já nevím, co dělají Piráti v Praze s vodou, ale taky stoupla, taky inflace, pane kolego, taky inflace. Teď vidíme, co se děje. A my nebudeme nikdy souhlasit, aby tady byl zákaz prodeje.
Celá oblast Ralska je ceněna z hlediska ochrany přírody, kdy podstatná část je od podzimu 2014 vyhlášena jako CHKO Vzhledem k značné pyrotechnické zátěži... Můžu vás poprosit, pane předsedající, jestli byste telefonující kolegy poprosil... Vzhledem k značné pyrotechnické zátěži oblasti organizace disponuje vlastní pyrotechnickou jednotkou, která provádí pyrotechnickou očistu před těžbou v lese, a současně vykonává pyrotechnický dohled při stavebních pracích. S tímto majetkem má být převedena rovněž veškerá infrastruktura jako lesní cesty, vodní, budovy a další stavby potřebné k obhospodařování těchto majetků, ale také drobné vodní toky a další vodní díla včetně vodních nádrží. V tržních hodnotách to představuje mnohamiliardový majetek. Podotýkám, že žádné odhady udělány nebyly. A to je jen jeden z mnoha bodů, které by měly být vysvětleny. Další závažné argumenty pro nesouhlas uvádíme dále. Za prvé. Další argument. Za třetí. K čemu potřebuje resort Ministerstva obrany tak rozsáhlé lesní majetky, když v těchto územích nikdy ani historicky žádné zájmy obrany státu nebyly? To zde budeme ve velkém rozšiřovat vojenské výcvikové prostory, když jsme posledních 30 let byli svědky přesného opaku? Z jakého důvodu probíhaly přípravy na tuto směnu v absolutním utajení? Výsledkem bude naprostý chaos a zpřetrhání logických vazeb, které se léta budovaly s cílem co nejefektivnějšího obhospodařování majetku státu. Oficiální společná tisková zpráva Ministerstva obrany a Ministerstva zemědělství, kterou na svých webech prezentují i Lesy České republiky a Vojenské lesy a statky, kde jako hlavní důvod je uváděno zefektivnění boje s kůrovcem, budí u lesnické veřejnosti jen úsměv. Do doby veřejně představeného skutečného obhajitelného důvodu této směny a následující řádné diskuse zainteresovaných stran, včetně odborových organizací, žádáme o pozastavení její realizace. V podstatě nikdo z odborníků není schopen pojmenovat reálně, o co tady jde. Protože jak víme, v režimu Vojenských lesů a statků fungují honitby zcela jinak než v režimu fungování Lesů České republiky.
To byl ten hlavní důvod. Takže v tomto směru si myslím, že to trasování je naopak naprosto v pořádku. Ale pokud jde o ty testy, tady musí odpovědět kolegové.
Děkuji panu ministrovi. Děkuji. Pan ministr má dvě minuty na doplňující odpověď.
Takže to se omlouvám.
Pan profesor Jaroslav Turánek vyučuje imunologii, biotechnologii a imunochemii na Masarykově univerzitě v Brně a na Technické univerzitě Brno. Je prezidentem České společnosti pro genovou a buněčnou terapii a hlavním řešitelem rozsáhlého projektu OPVVV FIT, farmakologie, imunoterapie, nanotoxikologie, zaměřeného na aplikaci komplexního nanotechnologického a biotechnologického přístupu pro vývoj nových moderních vakcín a cílených systémů podávání léků. Tento profesionál v oboru imunologie, farmakologie a vakcinologie uvádí ve své práci, že "technologie použitá pro výrobu toho, co se oficiálně nazývá vakcíny, je technologií genové terapie nebo pro cílení léků do nádorů. Tato technologie umožňuje mRNA cirkulovat po dlouhou dobu po celém těle. Toto není určeno pro vakcíny. Polovina dávky se přes mízní uzliny dostane lymfou až do krve.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, vážený pane poslanče, těžko se to takto komentuje. Chápu, že asi budete zpochybňovat odbornost těchto institucí, ovšem jsou to instituce, které jsou standardně fungující v rámci posuzování veškerých léků. Mně nezbývá nic jiného než jim důvěřovat vzhledem k tomu, že je to nejvyšší odborná autorita, pokud jde tedy o Evropskou lékovou agenturu, v Evropě. A stejně je to u těch vakcín, o kterých hovoříte. Chápu, máte jiný názor, rozumím tomu. Vakcinace je už tady 150 let, to není nic nového. Vakcíny tady máme 150 let proti různým onemocněním.
Kdo rozhodl o jejich udělení? Zda bude požadovat vrácení podpor? Jenom pro ty z vás, kteří tu interpelaci... My všichni žijeme jenom Agrofertem, všichni mají pocit, že to je jenom jedna společnost Agrofert, nicméně Agrofert je holding vlastnící a roztahující se celou Českou republikou. Já bych s tím hodně dlouho zdržoval. Já to raději odcituji, abych neřekl něco jinak, než jak to ve skutečnosti je - cituji z médií: "Přestože premiér Andrej Babiš v médiích neustále opakuje, že důsledky střetu zájmů tak, jak je několikrát potvrdily instituce EU, nemohou mít žádný dopad na čerpání evropských dotací, dokazuje skutečná realita pravý opak. Zkusím to dovysvětlit.
Prosím.
Už jsem také popisoval, jakým způsobem toho chceme dosáhnout. O to se určitě budu snažit, to říkám od počátku.
Skončil čas pro odpověď, pane ministře. Máte slovo, paní poslankyně.
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, obracím se na vás ve věci nezákonného udělení výjimky z emisních limitů pro elektrárnu Počerady. Ministerstvo životního prostředí svým rozhodnutím potvrdilo udělení výjimky z emisních limitů rtuti pro elektrárnu Počerady. Výjimka je přitom jedna z nejrozsáhlejších v České republice a dovoluje provozovateli čtyřnásobně překročit emisní limit. V praxi to tedy znamená, že elektrárna až do poloviny roku 2025 může vypouštět čtyřikrát více rtuti, než je limit na ochranu zdraví. Je to tedy čtyřikrát více rtuti na čtyři roky.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Řídí ho zákon a ti úředníci, kteří o tom rozhodují, samozřejmě to nekonzultují s ministrem, protože oni to musí obhájit, a já jsem přesvědčen, že ta výjimka byla udělena v souladu se zákonem. Já to dopovím.
Já bych mu doporučil, aby se vůbec informoval, co se stalo na tom trhu. Vy tady vyčítáte nám, že jsme dali lidem peníze, ale lidi nejsou hloupí, oni ty peníze neutratili. Vy vlastně říkáte: Dali jste lidem peníze, potom se zdražilo. Takže pan ekonom ať si to nastuduje. Ale my nejsme ti, kteří určují ceny ropy. Nebo není role vlády tady řešit inflaci, to by měla řešit Česká národní banka. Jak to máme dělat? To je absolutně nepochopení, co to je inflace. Takže my nechceme centrální regulace. Vy říkáte: Zaveďme euro a potom by to bylo skutečně tak, jak říkáte. Pokud vím, tak ceny potravin se tolik nenavýšily, a hlavně, co se navýšilo - no ropa. Ale my netěžíme ropu ani plyn. Takže je potřeba teď zachovat klid a v podstatě nezasahovat do toho vývoje, protože došlo k přerušení dodavatelských řetězců a ano, jsou problémy. Není to pravda. Naopak, zvýšily se úspory, lidi jsou rozumní, já jim za to děkuji. A tohle přejde, tohle přejde.
Určitě, dát lidem peníze je dobře, pokud se ty peníze dávají relativně plošně a netěží z toho některé skupiny tak, aby se ukázalo, že vlastně ty záležitosti s covidem vůbec nesouvisí, jak řekl Nejvyšší kontrolní úřad. Ale já se ptám ještě jednou: Co konkrétně chcete dělat s tím problémem zdražování, to znamená, zvyšování cen? Takže ještě jednou se vás ptám, co konkrétně budete dělat s tím zdražováním, aby se to nepromítlo negativně na životech občanů.
Děkuji za dodržení času.
Paní Nerudová byla hlavně šéfka důchodové komise, ze které vypadly jenom výdaje a žádné příjmy. Znám paní Nerudovou, mluvili jsme spolu o důchodech, ale to určitě není pravdivé. Kdo vám to psal? Jste úplně mimo. Já jsem byl ministr financí a podle čísel velice úspěšný. Já jsem snižoval ty dluhy, já jsem tam seděl, já jsem bojoval proti karuselům, za EET, Daňová kobra a další věci. Tak o čem tady stále mluvíte? Na inflaci se zeptejte České národní banky. Já říkám, že predikce jsou, že to bude klesat, bude to klesat. Takže nevím, o čem mluvíte, je to nesmysl a já to zásadně odmítám. Je to ta vaše mantra. Nerozhodujeme o tom, jaké jsou dovozní ceny. Takže není to tak, odmítám to, ale chápu, že se snažíte lidem namluvit...
Připraví se paní poslankyně Věra Procházková.
Já bych se zeptal pana premiéra: V programovém prohlášení vlády je, že usnadní elektronickou komunikaci občan versus státní správa.
To je důležité proto, protože bude možný ten platný výjimkový limit snížit podle reálně dosahovaných hodnot na zbývající dobu výjimky. A my jsme přesvědčeni, že jsme se docela ve velké míře -
Vy jste říkal, že jde o velmi nízké koncentrace. A já jsem se vás chtěla zeptat: ta toxická rtuť má samozřejmě negativní dopady na lidské zdraví, ale především na ještě nenarozené děti, kde může poškodit jednak nervový systém nebo vyloženě genetickou informaci.
To je první věc.